A poslední návrh je návrh z dílny Občanské demokratické strany. Je to návrh na zrušení silniční daně. Navrhuji tento bod pevně zařadit dnes odpoledne jako první bod, variantně v pátek 22. dubna jako první bod a variantně v úterý 3. května jako první bod.
Já vám děkuji.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Činím tento návrh i přesto, že jsem si vědom počtu přihlášených kolegyň a kolegů k pořadu dnešní schůze.
Nyní pan předseda Mihola.
Dobrý den. Je to zákon o vinohradnictví a vinařství a byl bych rád, kdyby to bylo zařazeno po bodu o podpoře sportu a po zákonu o hmotné nouzi. Jako třetí bod v pátek.
Já vám děkuji.
Děkuji. Nebudu zdržovat. Jen jsem chtěl poděkovat a ocenit, že k našemu řekněme protestu proti nepochopení projednávat naše tisky se přidali i oba dva předsedové koaličních klubů.
Eviduji zde řadu přihlášek s návrhy na změnu programu. Budu je brát tak, jak přicházely, v tom pořadí.
Děkuji za slovo. Proč je to? Dámy a pánové, my už teď začínáme být v situaci, kdy bohužel i někteří představitelé vlády dávají najevo, co pro ně rodina je. My budeme obhajovat rodinu, tak jak je dosud zatím naší populací zcela normálně vnímána. A ten okamžik, nebo ta doba, kdy bude takto normálně vnímáno, že rodinu tvoří otec, matka a děti a další generace, tak tahleta doba se zdá jak v evropském kontextu, a bohužel se to přeneslo i k nám, jakoby mizí.
Pan zpravodaj má své závěrečné slovo.
A musím vám říct jako zpravodaj, že nic, co jste povídali nebo o čem jste naznačovali, že vidíte problém, nebo jste to pochválili, tak nic není v rozporu, aby to nešlo projednat, podle mého názoru prosím, ve výborech, tam, kam zákon pošleme, nebo budeme se snažit poslat. A není nic v rozporu, kam bude směřováno, nebo kam bude směřován zákon, co by měl vylepšit. Není nic v rozporu, že stanovíme jasné podmínky bezpečnostní činnosti. Ani když kolega Korte prostřednictvím pana místopředsedy mluvil o tom, tak v tom rozpor nevidím. Stanovuje jasné kvalifikační předpoklady provozovatele bezpečnostní služby. Připravoval se opravdu - nebudu říkat dva, tři, ale já si myslím, že kolem deseti let. A druhý návrh byl od kolegy Lanka, kdy chce tento zákon vrátit k dopracování.
Děkuji, pane zpravodaji. Já zagonguji, aby všichni věděli, že budeme rozhodovat. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejdříve pro garanční výbor. Má někdo jiný návrh jako garanční výbor? Kdo je proti? Děkuji vám. To jsou tři návrhy na projednání v dalších výborech. Budeme hlasovat jednotlivě podle pořadí. V hlasování číslo 358 rozhodneme o přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Nyní tady máme návrh vzešlý z rozpravy o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Prosím, máte slovo.
To je zcela vážný moment a upozorňuji na to, že v předminulých obdobích se stejný problém diskutoval v souvislosti tady s jedním nejmenovaným poslancem, který rovněž měl soukromou bezpečnostní agenturu, a bylo to s ním a s těmito problémy právě spojováno. Ten druhý problém.
Nyní již prosím pana poslance Korteho.
Děkuji za slovo. Jméno Korte je sklonné. Návrh se pokouší o eliminaci těchto rizik. Pardon. Já se o těch pozitivech zmíním, ačkoliv mnohé z toho tady bylo řečeno, nikoliv proto, že bych chtěl zdržovat, ale proto, že chci být fér a nebýt pouze negativistický. Komerční činnost na základě licence, nekomerční na základě registrace, čili mírnějšího administrativního řízení. Myslím, že tato podmínka je výrazným krokem vpřed, protože představuje jistou garanci kvalit služeb pro klienta. Kladně hodnotím zákaz souběhu nebo křížení těch činností. Nemůže se nechat najmout někdo na službu soukromého detektiva proti osobě, u které vykonává ochranu. K výkonu dozoru má být zřízeno nové pracoviště na Ministerstvu vnitra o síle cca 40 zaměstnanců. Činnost dozoru se soustřeďuje pouze na kontrolu plnění kvalifikačních předpokladů a administrativních povinností. Činnost soukromého detektiva představuje, a to nejen při eventuálním nasazení operativně technických prostředků, závažný zásah do základních lidských a občanských práv garantovaných Listinou základních práv a svobod.
Nemáme elektronickou občanku. Máme řadu důležitých a klíčových věcí, které potřebujeme k tomu, abychom je tímto zákonem vlastně zastřešili. Je to podle mě evidentní zaspání Ministerstva vnitra v celé té oblasti eGovernmentu a rychle řešíme a předkládáme Poslanecké sněmovně v duchu toho "zachraňte Českou republiku, neboť budeme sankcionováni". V důvodové zprávě je uvedena nádherná věta a já ji musím přečíst. To je absurdní postup. Děkuji vám za pozornost.
Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová v rozpravě.
Anebo alespoň vést debatu o tom, aby Evropská unie sama přistoupila k jejich zrušení.
Děkuji za slovo pane předsedající. Jsou tady dokumenty, které budou muset být uznávány ve všech státech, a nakonec je to i věc identity, která by měla být v té Evropě stejná. Tuto směrnici Česká republika podle mého názoru musí přijmout. Musí ji ovšem přijmout správně. Rozhodně to není krok pro byrokracii, ale proti byrokracii a národní práva to neomezuje, naopak to zavádí například volný pohyb zboží, který Česká republika potřebuje velmi nutně. Takže bych se velmi přimlouval za to, abychom toto nebrali jako byrokracii, jako nařízení, které jde proti České republice, ale pokusili se ho co nejlépe implementovat.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Není tomu tak. Ptám se tedy na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Takže tady bych nehledal chybu na území českého státu ani na území českého Ministerstva vnitra, ale spíš u Evropské komise. My jsme jednou ze zemí, která je s tou implementací nejdál. K otázce zaměstnanců, kteří by měli být spojeni s touto normou. Měli by to být zaměstnanci Ministerstva vnitra, měli by být podřízení sekci ICT. Výběrová řízení na tyto zaměstnance v současné době již běží. To znamená, nebudeme potřebovat po schválení tohoto zákona vypisovat výběrová řízení. Ta jsou již v běhu. To znamená, že nemůžeme s tím nic jiného dělat než to přeložit tak, jak tato norma spatřila světlo světa. Co se týče potřebnosti nebo nepotřebnosti. Co se týče zákonu o elektronickém podpisu. Ten bude celkově přepracován, bude nový. Proto se ten starý zákon ruší, protože by tam podle toho, jak jsme ho zpracovávali, zbyl pouze jeden paragraf. Snad jsem odpověděl na veškeré otázky.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.
Přeji dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Panu předsedajícímu moc děkuji, je to jen formalita, ale abych vás s těmi výsledky seznámil ve správném pořadí. Konstatujeme tedy čtyři neodevzdané hlasovací lístky. Co se týká dalšího bodu, tedy návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování člena té velké mediální rady, tak i tady bylo vydáno 154 hlasovacích lístků. Potřebného kvora tedy nedosáhl nikdo, v prvním kole nebyl nikdo zvolen, a protože volíme jednoho kandidáta, tak do druhého kola postupují dva nominanti s nejvyšším počtem dosažených hlasů, postupuje tedy Jan Mrzena s 53 hlasy a František Vostál s 32 hlasy. Opět vydáno 154 hlasovacích lístků, odevzdáno 150 a čtyři nebyly odevzdány. Mohu tedy konstatovat, že jsme byli úspěšní a zvolili jsme dva kandidáty. Do druhého kola na to jedno neobsazené místo postupují Daniela Staníková s 62 hlasy a Richard Němec se 45 hlasy.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já se chci zeptat, jaký bude další postup nyní odpoledne. Já se proti tomu silně ohrazuji. Za druhé, plno těch pozměňovacích návrhů se týká odpoledního jednání dnešního. Já myslím, že to je nepřijatelný postup.
Pane předsedo, jestli namítáte můj postup, tak to řekněte procedurálně a Sněmovna to odhlasuje. Pokud to nenamítáte, je to váš názor, stejně jako byl můj názor, který jsem vyslovil.
Ten vám samozřejmě neupírám. V okamžiku, kdy jste řídící schůze, nemáte hodnotit to, co se stalo dopoledne. Váš názor vám samozřejmě neberu, jenom jsem říkal, že v této chvíli jste v roli řídícího. Já samozřejmě dávám námitku, protože opět ohýbáte jednací řád. Vy vlastně znemožňujete, aby to hlasování proběhlo.
Prosím, aby tady nikdo nekřičel.
Já bych tedy žádal, abyste mě poslouchal. To byla moje námitka. Žádná jiná.
A teď prosím o vaši zvýšenou pozornost. Přesto neúměrně dlouhé doby vláčíme - a jsou to vládní předklady. Například nekonfrontační zprávy o hospodaření státních či veřejných institucí za minulé roky, jsou to mezinárodní smlouvy a další a další obdobné body. Takže ani u vlastních předkladů jste na to nešli.
Jestliže máte něco důležitého, co si potřebujete sdělit, odejděte do předsálí, nebo skutečně přeruším schůzi.
Sněmovní tisk 226, návrh zákona o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr.
Závěrem mého vystoupení mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že výsledkem dalšího legislativního procesu bude přijetí kvalitního zákona, který bude přínosem pro podnikatele v oboru soukromých bezpečnostních služeb, ale i především pro jejich zákazníky.
Ano a poprosím paní poslankyni , aby ještě chvilku vydržela. Prosím, máte slovo.
Já nebudu pokračovat v povídání pana ministra, protože bylo vyčerpávající, až na můj vkus už dost odborné. Od živnostenského zákona, obchodní korporace zákon, ochrana osobních údajů, tak podle 27 takových věcí.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tedy zmínila několik připomínek, které mě v souvislosti s projednávaným návrhem zákona o bezpečnostní činnosti napadly a kterým bychom dle mého názoru měli věnovat pozornost. Je to zejména zneužití poskytovaných služeb v neprospěch klienta, použití bezpečnostních služeb namísto nebo vedle obecní policie nebo kolísání profesní kvality zaměstnanců poskytovatelů služeb. S ohledem na citlivost této problematiky výkonu soukromé bezpečnosti a počet podnikatelů a zaměstnanců v tomto sektoru se jedná o zákon bezesporu potřebný a významný. V tom se shoduji se svými předřečníky. Proč si myslím, že ten způsob je důkladný a tvrdý? Toto jiná legislativa v Evropě ani snad v civilizovaném světě kolem nás neobsahuje. Pro srovnání mohu uvést, že ve většině zemí je klíčovým subjektem pro rozhodnutí o vydání licence podnikateli Ministerstvo vnitra příslušné země a licence je vydávána na základě vyjádření nejvýše policejního orgánu ve vztahu k trestním řízením. Úzká vazba na zpravodajské služby a povaha jejich vyjádření v řízení o vydání licence je tak klíčovým aspektem tohoto zákona. Dle mého názoru to povede k absurdním a nepřiměřeným situacím, kdy i lokální poskytovatelé ostrahy budou nuceni podrobit své soukromí nijak nespecifikovanému šetření státních složek specializujících se na činnost proti nejzávažnějším ohrožením bezpečnostních zájmů. V tom se snad shodneme všichni. Mám za to, že vhodnější by bylo takové pojetí, které je užívané i dnes, kdy až v případě zvláštní povahy střežených zájmů je objednatelem vyžadován poskytovatel mající osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro příslušný stupeň utajení. Dochází tak dle mého názoru k netransparentnímu přenosu faktické rozhodovací pravomoci z Ministerstva vnitra právě na tyto orgány, ačkoli ministerstvo zůstává právně i politicky odpovědným subjektem. Jen těžko si lze totiž představit, že ministerstvo rozhodne jinak, než bude znít závěr dotčeného orgánu, neboť samo nebude mít dostatek jiných podkladů. Taky věc, která není obvyklá.
Dobré odpoledne. Dovolím si vás informovat o jednání výboru pro evropské záležitosti, který se již návrhem této směrnice zabýval, a dovolím si ještě jednou shrnout argumenty, které částečně uvedl již pan ministr. Návrh této směrnice předpokládá úplný zákaz soukromého držení, výroby, prodeje automatických zbraní a poloautomatických zbraní, které mají vzhled automatických. Další část, která omezuje legální držení zbraní, předpokládá, že by tyto zbraně byly od obyvatel vyvlastněny. Evropská komise předpokládá, že by se vyvlastňovaly bez náhrady. Jedná se tedy o hračky, napodobeniny, makety, zbraně airsoftové a podobně. Takovéto zbraně by měly být registrovány podle zákona a jejich držitelé by měli mít zbrojní průkazy, což samozřejmě u dětí, které si s těmito hračkami hrají, je významný problém. Ale takto by se šmahem stali obyvatelé přestupci zákona, spáchali by trestný čin nedovoleného ozbrojování už tím, že by vlastnili hračky a jiné napodobeniny vypadající jako zbraně. Takováto evidence by samozřejmě naprosto zahltila veškeré informační systémy, a tím pádem bychom ztratili efektivní kontrolu i nad těmi zbraněmi, které třeba kontrolovat je. Uvažuje se také o omezení účelu vlastnictví zbraně pouze na sport a lov, což je také významné omezení práva na držení zbraní. Výbor pro evropské záležitosti v té věci přijal usnesení, ve kterém vyjádřil nesouhlas se záměrem Evropské komise omezit možnost nabývání a držení zbraní, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí EU. Odmítl, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neodůvodněným zpřísněním legálního držení zbraní.
Otevírám rozpravu, a jakkoliv není úplně běžné, abych první pustil faktickou poznámku, tak umožním vystoupit panu poslanci Koníčkovi, protože tuším, s čím chce vystoupit.
Po schválení pořadu schůze lze navrhovat přeřazení jednotlivých bodů, nikoliv však určovat pevné datum jejich projednávání. Návrh na přeřazení bodu schváleného pořadu schůze lze přednést pouze do 30 minut od zahájení denního jednání Poslanecké sněmovny. Poprosil bych vás, vážený pane předsedo, abyste to probral s legislativou, a všichni, kteří řídí schůzi, aby se snažili dodržovat toto usnesení Poslanecké sněmovny číslo 24. Děkuji.
Děkuji. Zcela jistě se tomu budeme věnovat, nicméně nic v této fázi nenavrhujete.
Já děkuji. Přeji hezké odpoledne a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem ráda, že konečně po tak dlouhé době se dostalo na projednávání tohoto bodu, avšak dovolím si vám stručně připomenout, co zde na konci minulého roku zaznělo na plénu. To jsou všechno věci, které bych považovala za pozitivní. V jiných bodech se přijetí navrhované směrnice Komise negativně dotkne sportovních střelců, myslivců, sběratelů, muzeí, ale prakticky a vůbec se nedotkne teroristů, kriminálníků a dalších nelegálních držitelů zbraní. Jak jsem již mnohokrát řekla, terorista a kriminálník si nepůjde koupit legální zbraň, aby mohl následně spáchat teroristický čin. Téměř všechny zbraně, které použili teroristé v Evropě, se k nim dostaly jinak, než že byly legálně zakoupeny jako samonabíjecí. Výrazná většina zbraní byla odněkud z Balkánu v důsledku války v bývalé Jugoslávii, a těch se směrnice samozřejmě nedotkne. Takže skutečně bych to nazvala téměř statistickou chybou, byť samozřejmě všichni máme v živé paměti ten otřesný čin, který se odehrál v loňském roce v Uherském Brodě, kde zahynulo několik našich občanů z rukou střílejícího šílence. Nemá žádnou představu ani tušení, kolika zbraní by se to týkalo a kolik peněz by to členské země stálo. Při jednáních stále nepadl jediný relevantní argument ani žádná analýza dat. Bohužel jsme byli svědky i lží a demagogických vyjádření, záměrně byla zkreslována a překrucována fakta a smyšlené byly i argumenty, které se týkaly údajně snadné přestavby našich samonabíjecích zbraní na plně automatické neboli samočinné. Přitom zákaz samonabíjecích zbraní, které mají vzhled nebo vznikly ze samočinných, by prakticky znamenal konec spolupráce soukromého sektoru s ozbrojenými složkami státu. Znamenalo by to zhoršení výcviku a připravenosti státu ke své obraně, která je pro přežití každého státu základní povinností. Zákazem tak enormního počtu zbraní a neúměrnou regulací bychom dohnali vlastníky k přechodu do ilegality, jelikož Komise v podstatě předpokládá vyvlastnění zbraní bez náhrady, a přitom by náklady nesl stát. Zbraně odevzdávali s dobrou vírou, že stát zlegalizuje jejich držbu. A teď vlastně tento princip důvěry občanů ve stát je narušený touto směrnicí, která předpokládá vyvlastnění dokonce bez náhrady. Ale holandský návrh, ten jde ještě dál. V podrobné rozpravě tedy doplním to usnesení, které avizoval pan poslanec Váňa, pan předseda výboru Váňa. Jsou to úředníci, kteří byť velmi argumentačně kvalitně obhajují postoje držitelů zbraní a postoje České republiky, ale je to málo. Musí to být politici, kteří řeknou jasné ne této směrnici. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Dobré odpoledne, paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Chtěl bych zde sdělit stanovisko celého klubu TOP 09 a Starostů, a to že tuto směrnici nepodpoříme ani s ní nesouhlasíme. Za hlavní důvody kromě těch, které zde již zazněly - je to zcela jednoznačně nepřiměřený zásah do svobod a práv občanů naší republiky, eventuálně občanů Evropské unie. Dovolím si říct, že to je na hraně omezování osobní svobody.
c) se Policejnímu prezídiu před přepravou výbušnin oznámí předpokládaná trasa. Všichni víme, jak to dneska na silnicích vypadá a jak by musel potom prudce řidič takového vozidla reagovat.